Rozumím tomu, že se občané brání podle tohoto postupovat.
Chci se zeptat - chcete položit doplňující otázku? Je tomu tak, v tom případě...
Děkuji za slovo.
Pardon, omlouvám se. Ještě prosím o reakci pana ministra. Omlouvám se, pane poslanče Korte.
A problém výkupu pozemků je skutečně potřeba řešit velmi rychle.
Připraví se pan poslanec Leoš Heger. Máte slovo, pane poslanče.
Domníváte se, že je to za těchto okolností člověk na svém místě?
Děkuji vám, pane poslanče. Poprosím o odpověď pana ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka.
Přeji vám příjemné odpoledne. Myslím si, že Rusko je dneska tvrdě kapitalistický stát. Pro mě je zásadní něco jiného. Já si ho pamatuji z té doby jako zaměstnance moskevské ambasády. Říkám vám to jako svoje osobní přesvědčení, dojem, který jsem si udělal. A neznám nikoho, kdo by mi v těch posledních letech řekl o panu Remkovi něco, co by naznačovalo, že snad slouží nějakým jiným zájmům nebo že to není člověk rovný. Nezdá se mi, když jsem s ním kdy mluvil, že by mě nějak manipuloval. Připadá mi, že to je poctivý člověk, že dělá práci nejlépe, jak umí. Já jsem samozřejmě - tohle rozhodnutí o tom, že bude velvyslanec, bylo v době, kdy já jsem ještě nebyl ministr zahraničí.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak.
Děkuji za slovo. Doporučuji přikázat tento návrh zahraničnímu výboru.
Ještě je tady jeden návrh pana poslance Soukupa.
Chtěl bych jenom doplnit, že tato smlouva byla podepsána 4. dubna minulého roku, ale kvůli turbulentní politické situaci ji právě ratifikujeme až dnes.
Budeme hlasovat o návrhu, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kostřici o přikázání předloženého návrhu k projednání zdravotnímu výboru. Zahajuji hlasování. Proti? Hlasování končím. Kdo je pro? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Dobré dopoledne všem. Já si ho hodně vážím.
Předložený návrh uvede ministr dopravy Antonín Prachař.
Paní předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Dovolil bych si předložit návrh smlouvy o letecké dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a vládou Státu Izrael na straně druhé. Dohoda upravuje všechny významné oblasti v civilním letectví, jako například stanovení rozsahu přepravních práv, podmínky pro provozování letecké dopravy mezi smluvními stranami a spolupráci v oblasti provozní bezpečnosti a zejména ochrany letectví před protiprávními činy. Sjednání dohody nevyžaduje změnu v českém právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody.
Doporučuji postoupit tuto smlouvu do dalšího čtení.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Táži se, zdali má někdo jiný návrh. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Předložený návrh uvede ministr dopravy Antonín Prachař.
Pan ministr doplňující odpověď.
Děkuji paní poslankyni za tuto připomínku. Je to určitě velmi důležité.
Děkuji panu ministrovi za pozitivní zprávy. S další interpelací se přihlásil pan poslanec Lukáš Pleticha a bude interpelovat opět pana ministra kultury Daniela Hermana ve věci výpůjčního řádu NTM a spolupráce při péči o sbírky.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Subjekty, které mají zájem spolupracovat s Národním technickým muzeem na opravách, údržbě a prezentaci železniční sbírky, mají dnes jen malou šanci dostát podmínkám, které byly nově nastaveny ve výpůjčním řádu Národního technického muzea. Nemůže to dělat kdokoliv. Konkrétní příklad - ale netýká se to pouze našeho volebního kraje, týká se to i několika dalších subjektů po republice. A to jsou, prosím pěkně, podmínky, které jsou pro naprostou většinu těchto subjektů úplně mimo jakékoli možnosti.
Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra kultury Daniela Hermana o jeho odpověď.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane poslanče, dovolte, abych vám poděkoval za vaši interpelaci ve věci výpůjčního řádu Národního technického muzea a možné zápůjčky parní ozubnicové lokomotivy ze sbírek Národního technického muzea Železniční společnosti Tanvald. Jsem si plně vědom úsilí různých železničních spolků a jejich členů, kteří napomáhají k záchraně železničních technických památek po celé republice. Těchto iniciativ si samozřejmě hluboce vážím. Na základě zkušeností, které má muzeum z 90. let minulého století, však mohu konstatovat, že se od různých spolků či institucí vrátily zapůjčené lokomotivy, které z muzea odjely v celku, v rozebraném a nekompletním stavu. Tato lokomotiva byla zapůjčena před 21 lety občanskému sdružení, které ji v lednu 1993 začalo rozebírat a k dnešnímu dni ji má stále nedokončenou v rozebraném stavu. Mám za to, že nyní je i vám zřejmé, proč současné vedení Národního technického muzea nehodlá již opakovat chyby bývalého vedení. Z těchto příkladů je také jistě zřejmé, že požadavky Národního technického muzea na pojištění či jiné majetkové záruky jsou zcela oprávněné a muzeum ani nemůže postupovat jinak, neboť by postupovalo v rozporu se zákonem. Postup muzea pokládám proto za zákonný, a to i v případě výpůjčky parní ozubnicové lokomotivy, o které jste se zmiňoval, v celkové hodnotě 66 mil. korun. Nicméně tím neodpovídám na váš dotaz. Tam je prostor pro nalezení řešení toho, aby nadšenci z řad občanů nebyli deprimováni postoji státních institucí a zástupci státních institucí nebyli trestáni za porušování předpisů. Vážený pane poslanče, uvítám při tom rozhodně vaši spolupráci. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi. Prosím o doplňující otázku pana poslance Pletichu.
Děkuji, pane ministře, za odpověď. Vedle toho je ovšem řada dalších případů, kdy se to povedlo, kdy to proběhlo bez problémů, kdy ze soukromé sféry do výstavních předmětů natekly desítky milionů korun a vše proběhlo, jak mělo. Ale tady jde o to vůbec připravit to. Samozřejmě to nejsnazší, aby se to nikdy nerozebralo, je pustit se do opravy až v momentě, kdy je celá finančně zajištěna. Ovšem tomu předchází vždycky poměrně dlouhý čas, kdy je potřeba opravu připravit, smluvně zajistit, a to zas podle současného výpůjčního řádu nelze. Jiná rizika jsou v momentě, kdy probíhá samotná oprava. Na to jsou zase jiné druhy pojištění. A zase zcela jiná rizika nastupují na ten předmět v momentě, kdy by se s ním mělo jezdit po trati. Ale podle tohoto by se muselo platit to pojištění už dneska , kdy vlastně rizika nejsou. Takže k tomu směřuje má poznámka. Byl bych rád, kdyby se podařilo v tomto směru něco změnit.
To znamená, chceme to zastropovat dole. Je to minimální částka, kterou budou moci MASKy čerpat, která bude garantována. A já se netajím tím, že budu chtít neustále, průběžně, pokud u té agendy budu, vyhodnocovat, jakým způsobem se čerpá, a někdy v roce 2017 budeme přehodnocovat jednotlivé programy a jednotlivé nástroje. A pokud budou MASky úspěšně čerpat a budou mít poptávku po dalších penězích, tak je možné, že se ta částka bude navyšovat. Momentálně nemohu garantovat 35 miliard.
Chci se zeptat - budete mít? Takže doplňující otázka nebude.
Vážený pane ministře školství, moje interpelace se týká implementace operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Jejich financování je koneckonců i podmínkou Evropské komise. Moje otázka tedy zní, zda budou tyto projekty financovány.
Děkuji za interpelaci, pane poslanče. Poprosím pana ministra Marcela Chládka o odpověď. Máte slovo, pane ministře.
Ale samozřejmě budu trochu delší s tou odpovědí. A to jsou prostředky, které jsou teď momentálně ohroženy s tím, že těch důvodů je celá řada. Zároveň tam ale máme celý balík přípravných opatření. Kromě tohoto je to ještě daleko větší tlak na příjemce, co se týče chybovosti, pomoc ze strany Ministerstva školství odstraňovat tyto chyby, metodická pomoc, dále nová výzva ve výši 3 miliard ve zrychleném režimu tak, abychom mohli stihnout hodnocení a vydávání rozhodnutí tak, aby tyto prostředky nebyly nenávratně ztraceny. Pokud během roku vyměníte sedm náměstků v této oblasti a osm ředitelů, tak to samozřejmě fungovat nemůže.
Děkuji vám, pane ministře.
Přesto se zeptám na doplňující otázku. Otázka je tedy: budou tyto zásobníky obnoveny?
Já mám informaci, že zásobníkové projekty jsou k dispozici. Pokud byly zrušeny, nemám tuto informaci, takže to prověřím.
Takže chci se zeptat - souhlasíte s tím, že bude položena poslední otázka? Dobře bude položena poslední otázka paní poslankyní Černochovou.
Vážený pane ministře, včerejší Mladá fronta Dnes mě přinutila k otázce, jaká je vlastně politika nové vlády při prodejích nepotřebného majetku v jednotlivých resortech. V posledním měsíci média zaplnila informace o prodeji kasáren v pražském Karlíně za minimální kupní cenu 581 milionů ve výběrovém řízení, kde tato minimální cena byla určena znaleckým posudkem. Od pana ministra obrany zazněla silnější slova - dovolím si citovat: "Výběrové řízení bylo zrušeno kvůli pochybnému tendru. Podezřelé bylo již stanovení ceny kasáren za 581 milionů na základě jediného znaleckého posudku. Struktura vlastnická je poměrně nepřehledná." Ovšem včerejší Mladá fronta velmi podrobně popisovala prodej domu v Divadelní ulici, kde znalecký posudek byl také jeden a aukce se zúčastnili pouze dva zájemci. Ministerstvo dopravy, pod které spadá státní podnik Řízení letového provozu, však veřejnosti stále tají, kdo vyhrál, čímž teoreticky nelze vyloučit podezření, že dva zájemci jsou také majetkově propojeni a jak transparentní je jejich majetková struktura. Přesto se nad transparentností tohoto tendru nikdo nepozastavuje. Dva ministři stejné vlády z hnutí ANO postupují při prodeji nemovitého resortního majetku zcela odlišným způsobem.
Děkuji vám. Poprosím vás, pane ministře, o odpověď.
V dlouhodobější perspektivě by pak kraj mohl tuto spolupráci využít i systematičtěji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Chci jen dodat, že smlouva je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství v Evropské unii a se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně postoupit návrh do dalšího projednávání a přikázat tisk zahraničnímu výboru.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu - do které nemám žádnou přihlášku? Takže nejdřív pan poslanec Soukup a poté pan poslanec Heger.
Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb, to je logický projev dobrých sousedských vztahů. Je dobře, že taková spolupráce dostává právní rámec. Na německé straně se má na plnění úkolů vedle zdravotní záchranné služby podílet také horská služba a speleologická služba. To je třeba v krušnohorských a šumavských oblastech velmi důležité. Na naší straně hranice je to v podstatě stejné. Nicméně za českou stranu je v rámcové smlouvě uvedena jako záchranářský subjekt jenom výjezdní skupina zdravotní záchranné služby. Je to spíš o odlišném legislativním rámci v postavení jednotlivých českých a německých složek integrovaného záchranného systému. To je ale písnička pro jinou legislativní úpravu. Mohou vůbec česká horská služba a speleologická služba zasahovat na německém území? Mohou na základě rámcové smlouvy uzavírat dohody se svými partnery na druhé straně hranice?
Děkuji panu poslanci. Prosím, vaše dvě minuty.
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážení kolegové, kolegyně, já bych chtěl jenom k té horské službě. A nevím, jestli zrovna ta horská služba musí být v té rámcové smlouvě zahrnuta taky.
A je skutečně dobře, že konečně jsme to dostali do takovéto fáze. Ale je skutečně věcí zdravotnické záchranné služby, tudíž Ministerstva zdravotnictví, aby tuto smlouvu uzavřelo. A čím dříve, tím lépe. Já děkuji panu ministrovi z tohoto místa.
Dále zde do rozpravy mám přihlášeného pana poslance Hegera a prosím, aby se připravil pan poslanec Kostřica.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Do tohoto zákona opravdu nepatří.
Takže já nevím, co jsem udělal špatně. Takže podle mého názoru Česká exportní banka potřebuje zásadně změnit. Stávající ředitel je nominant, tam ho doporučil pan Nečas. Ten samozřejmě za to asi nemůže, ale ta banka nemá žádnou strategii. Měl by možná ručit podstatně více. Naštěstí se to zrušilo. Proto je tam dneska 16 miliard nedobytných úvěrů. Jsou to stále stejné firmy.
Děkuji panu ministrovi.
Pojďme diskutovat o změně parametrů. Máte k tomu řadu kompetencí a podobně. Otevřeme tu debatu, jak pomoci českým exportérům.
Děkuji panu poslanci.
Já jsem skutečně nepochopil, co to má se zemědělským sektorem. A nikdy v České exportní bance neměl úvěr. A taky jsem investoval v Číně z vlastního miliardu. V úterý v 17.30 tady sedíme pan ministr Mládek, já, pan Klumpar a další zástupci České exportní banky, tak jste srdečně zván k této debatě o nové koncepci.
Děkuji panu ministrovi.
Z vašeho sdělení ze dne 6. 3. tohoto roku vyplývá, že zadavatel smlouvu uzavřenou v rozporu se zákonem již nemůže ukončit, a tudíž nemůže realizovat nové výběrové řízení. Vážená paní ministryně, byla tedy smlouva uzavřena, nebo nebyla? A bude, či nebude výběrové řízení opakováno?
Děkuji panu poslanci a prosím paní ministryni spravedlnosti o její odpověď.
Protože v době zjištění těch pochybení bylo již zadávací řízení ukončeno a bylo to ukončeno podepsáním smlouvy 10. února 2014, Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou bylo doporučeno ukončení této smlouvy a řádné vypsání nové veřejné zakázky. Ten akt je neplatný, ukončené zadávací řízení již nelze zrušit. Naopak z tohoto systému jasně vyplývá, že veřejná zakázka byla tomu uchazeči již i zadána. A samozřejmě že o tom informujeme i nadřízený soud, Krajský soud v Hradci Králové.
Chci se zeptat, zda pan poslanec René Čip bude mít doplňující otázku. Není tomu tak.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já dnes z tohoto místa interpeluji pana ministra Němečka, protože je to on, kdo má v gesci paliativní péči. Včera z obrazovky televize interpelovala celou naši společnost svým seriálem Život se smrtí, protože smrt bohužel máme v gesci my úplně všichni. Výkonná rada WHO přijala na svém lednovém zasedání rezoluci o paliativní péči, která vyzývá všechny členské státy, aby zpracovaly a zavedly do praxe opatření pro plnou integraci paliativní péče do národních zdravotních systémů. V této interpelaci se tedy chci ptát, jak Ministerstvo zdravotnictví plánuje v této věci postupovat. Každý pátý z nás se potom pravdu o svém zdravotním stavu nedozví vůbec právě pro naše dobro, údajně. Systém veřejného zdravotního pojištění nepočítá s domácí paliativní péčí. A nemocné odkazuje na návštěvní službu praktického lékaře, která, jak víme, existuje jen na papíře. V některém ze šuplíků na Ministerstvu zdravotnictví leží od minulého období rozpracovaná koncepce paliativní péče.
Poprosím pana poslance Martina Novotného, který interpeluje vicepremiéra vlády a ministra financí Andreje Babiše, o jeho interpelaci.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Vážený pane ministře, v posledních dnech jste informoval veřejnost o záměru zřízení a vzniku centrálního registru bankovních účtů. V tom smyslu vás prosím o věcnou odpověď, nikoli o vracení se k tomu, co bylo, kdo co kdy v minulosti.
Dokonce to už bylo na stole na vládě a údajně to zamázl pan Kubice.